Nyní bychom hlasovali o zákonu jako celku.
Ano, usnesení se bude hlasovat až po případném schválení zákona. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro? A ještě se nám tady hlásí paní poslankyně Maříková. Omlouvám se za to, samozřejmě. Táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti? Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. A ještě žádám paní zpravodajku, aby uvedla návrh doprovodného usnesení Poslanecké sněmovny.
A tady si dovolím předjímat, že ta jednání nebudou ani jednoduchá ani krátká.
Děkuji. A je prostor pro doplňující otázku.
Ano, využiji svůj prostor. Vnímám tedy vaše slova nebo chápu je tak, že pozice české vlády bude proti, že se budete snažit dále jednat o nějaké výjimce nebo zmírnění, za to děkuji. Za prvé víme, že to nějak dopadne a že se na to musíme připravit, tudíž už s předstihem budovat infrastrukturu, dobíjecí stanice a tak dále. Proti tomu ale jde zatím váš současný návrh, aktuální návrh státního rozpočtu na příští rok, kde Ministerstvo dopravy přichází o peníze, tuším nějakých 45 miliard.
Reakce, prosím.
Pokusím se odpovědět velmi stručně. To, co jsme v souladu se zákonem, pokud jde o rozpočet, museli v tuto chvíli předložit, to opravdu bude ještě upraveno a dozná to výrazných změn, protože jsme v tak turbulentní situaci, že v tuto chvíli prostě nelze ta čísla dát přesně. My jsme už letos navýšili prostředky, které šly na investice, a hodláme v tom pokračovat. My budeme bojovat za zmírnění toho zákazu a za nějaké rozumné řešení, to nepochybně ano. Musíme přemýšlet také nad tím, jak ta elektroauta pro lidi zlevnit, to s vámi taky naprosto souhlasím. Cesta, kterou jde Německo, že na každé elektroauto dá 9 000 euro, to asi není cesta, kterou by si český rozpočet mohl dovolit. My jsme uvažovali o jiných nástrojích. To je třeba jedna z cest, kterou se dá jít. A my jako stát bychom měli pro občany vytvořit podmínky, aby se v tom mohli dobře pohybovat.
A prosím, aby se připravila paní poslankyně Malá.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Dobré odpoledne. Vážený pane ministře, jistě jste zaznamenal v posledních dnech několik článků v tisku, jejichž tématem je sexuální zneužívání desítek dětí ročně, kdy je pachatelem člověk, který má na děti dohlížet. Bude stát s tím něco dělat? Tyto otázky vznesl Český rozhlas v souvislosti s absurdní situací, kdy lidé, kteří opakovaně zneužívají děti, mohou kvůli značným mezerám v českých zákonech s dětmi dál pracovat. Naše zákony umožňují zakázat sexuálnímu delikventu pracovat s dětmi jen v případech, kdy už s nimi pracoval v době spáchání trestného činu, kvůli kterému je před soudem. Kromě toho ten trestný čin musel provést v souvislosti vlastně s tou danou činností. Kriminalisté dle statistik Policejního prezídia loni vyšetřovali 36 takových případů. Prezident soudcovské unie Vávra řekl, že pokud stát umožní zakazovat práci s dětmi jen tomu, kdo už s nimi pracoval a kvůli tomu spáchal zločin, je to jasná mezera v zákonech. Na Slovensku mají možnost udělovat zákony činnosti preventivně i do budoucna, a to i když daná osoba aktuálně nevykonává žádnou činnost s dětmi, ale hrozí, že by do budoucna mohla.
Interpelace byla na pana ministra Gazdíka, omlouvám se, že jsem to přehodil.
Hezké dobré odpoledne, vážený pane předsedající, vážená paní poslankyně. Rozhodně tu situaci nechci zlehčovat. Mám sám čtyři děti, takže znám starost rodiče o ně a jejich blaho. Každý z těch případů, kterých jsou naštěstí asi čtyři desítky za rok, vrhá špatné světlo na všechny vychovatele nebo vedoucí letních táborů. Částečně to tak mají skutečně ošetřeno na Slovensku. Chtěl bych ale dodat, že právě zapsané spolky neeviduje Ministerstvo školství, tudíž ten dotaz by byl spíše na ministra spravedlnosti. V tom případě jsou kapacity dostatečné. Ten je určen pouze dětem, na které se vztahuje dočasná ochrana. Ukrajinské děti mají teď do 15. července zápis, takže my 15. července kompletně budeme vědět, kde je problém. Krajský úřad určí po projednání s ostatními zřizovateli a řediteli škol jinou školu ve své působnosti, kam může dítě přijmout. Krajský úřad je oprávněn tímto postupem pro projednání určit nejen školu zřizovatelů, kterými jsou obce či svazky obcí, ale také školu soukromého či církevního zřizovatele. Pokud z důvodu plné kapacity všech škol zřizovaných v určitém kraji nelze dítě přijmout, krajský úřad o té situaci informuje Ministerstvo školství, odbor regionálního školství a my tu situaci budeme řešit.
Pane ministře, děkuji za odpovědi, nicméně úplně konkrétně jste mi neodpověděl. Chci se zeptat, jestli máte konkrétní přehled, kolik pětiletých dětí doteď je zejména v těch kritických oblastech, kde je nedostatečná kapacita, protože ony musí nastoupit.
Moc se omlouvám, nepochopil jsem nebo nezaznamenal jsem, že jste se ptala na pětileté děti konkrétně. Ano, ty evidujeme a tam by problém být neměl pouze kromě skutečně výjimečných oblastí Prahy podle těch dat, která v tuto chvíli máme. Naší snahou je maximální adaptace, ale tam, kde skutečně nejsou místa ve školách včetně mateřských, tak tam je možno vytvářet ukrajinské třídy i v jiných prostorách. A co se týká finanční pomoci, to je spíše věcí Ministerstva pro místní rozvoj, na to se ale nechci vymlouvat, a samozřejmě věcí zřizovatele. Do září samozřejmě žádnou novou mateřskou školu nevybudujete.
Další, kdo bude interpelovat, tentokrát pana ministra Baxu, je paní poslankyně Jaroslava Pokorná Jermanová.
Děkuji, pane předsedo. Vážený pane ministře Baxo, dnes se na vás obracím v souvislosti s Národním divadlem. Já myslím, že ta kritika doputovala i k vám. Já jsem si k tomu zjistila pár podkladů. A to slyším ze všech stran. Naši domácí umělci jsou zatlačováni do pozadí a nejsou využíváni.
Děkuji a dalším, kdo je přihlášen do obecné rozpravy, je paní poslankyně Lucie Šafránková.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi jenom v krátkosti představit pozměňovací návrh a doprovodné usnesení, které jsem už včera avizovala a předkládám za SPD. Za situace, kdy se rodiny s malými dětmi v důsledku raketově rostoucí inflace tažené růstem cen základních životních nákladů propadají do příjmové chudoby, přicházejí o úspory a hrozí jim pád do dluhů či exekucí, považujeme toto opatření za nezbytně nutné. Současně také navrhuji zakotvit do zákona o státní sociální podpoře trvalý valorizační mechanismus, který by garantoval pravidelné zvyšování rodičovského příspěvku o roční míru inflace vyjádřenou přírůstkem indexu spotřebitelských cen za předchozí kalendářní rok podle údajů Českého statistického úřadu. "Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky Děkuji a toto usnesení předávám paní zpravodajce.
Nevidím nikoho, tím tedy končím obecnou rozpravu. Není, paní zpravodajka rovněž ne. Tak v tom případě zahajuji podrobnou rozpravu. Tak, pan poslanec Juchelka.
Děkuji moc. Já už jsem to včera odůvodnil, takže ještě jednou. Můj pozměňovací návrh je pod číslem 923 a jedná se o navýšení rodičovské z 300 na 400 tisíc s následnou valorizací. Děkuji.
Děkuji a další je paní poslankyně Šafránková. Nevidím nikoho dalšího, čímž tedy končím podrobnou rozpravu.
Když se hlasovalo o zřízení toho speciálního institutu, tak Česká republika měla tu pozici v květnu 2021, kdy hlasovala proti. A jako země s ambicí předsedat Radu OSN pro lidská práva a jako země, jak už jste správně zmínil, která bude předsedat Evropské unii, dneska jsme se tomu velmi intenzivně jako celá vláda věnovali, tak jsme zaujali postoj, kdy jsme výrazně ovlivnili pozici Evropské unie vůči této otázce. A tam vlastně to jejich budoucí prodlužování třeba nemusí být úplně automatické a řekněme, že si chceme nechat určitý prostor k projednání. Česká republika dlouhodobě odmítá například existenci bodu 7 Agendy, což je vlastně jediný bod, který se specificky právě zaměřuje na jednu zemi, na Izrael. Když jsme byli členem Rady pro lidská práva, tak jsme hlasovali proti. A to samé platí i pro naše aktivity ve Valném shromáždění OSN, o nichž již nemám prostor hovořit. Věřím, že jsem vám alespoň částečně odpověděl.
Děkuji, pane ministře za přesné dodržení času, a pan poslanec Janulík má ještě doplňující dotaz.
Já věřím, my budeme samozřejmě pečlivě sledovat.
Děkuji.
Takže toto je... Stejně tak jako letos se konaly i nějaké kontakty mezi ministerstvem. Takže to jsou spíše příklady toho, co všechno v těch vztazích děláme a máme zájem dělat, tak věřím, že budeme úspěšně v tom pokračovat.
Další, kdo bude interpelovat, je pan poslanec Kubíček, který bude interpelovat pana ministra Síkelu.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážení členové vlády, vážený pane ministře, já jsem tedy zvažoval, koho budu interpelovat, zda vás, nebo ministryni životního prostředí, nebo pana vicepremiéra Bartoše, nicméně rozhodl jsem se pro vás. Jedná se o podporu fotovoltaiky pro municipality, to znamená instalace fotovoltaických systémů ve prospěch obcí. Jak jistě víte, máme přes 6 000 obcí a zájem o tuto instalaci roste. Má to dvě výhody. Proto bych se vás chtěl zeptat, zda se pracuje - a rozumím tomu, že to musí být práce v souladu se všemi ministerstvy - na takovémto programu a v jakém časovém horizontu bychom mohli těm starostům dát odpověď.
Děkuji. A slovo má pan ministr průmyslu a obchodu Síkela.
Nejprve mi dovolte uvést, že i přesto, řekl jste, že máme jako Ministerstvo průmyslu a obchodu odpovědnost za celkový rozvoj obnovitelných zdrojů energie, respektive nastavení podmínek pro rozvoj, tak jak v oblasti zejména investiční podpory, kde se zaměřujeme na firmy a podnikatele, podpora rozvoje OZE ve veřejném sektoru je financována zejména prostřednictvím Státního fondu životního prostředí. Ale dovolte mi uvést aspoň ty informace, které mohu k celkovému rámci podpory, a budu se snažit se dotknout i těch municipalit. Co se týče investičních dotací, tak zde tu hlavní úlohu hraje Modernizační fond, který má v gesci již zmíněné Ministerstvo životního prostředí a ministruje ho Fond životního prostředí.
Ony s tím přišly. Mají tady kritéria. Je to návrh přístupu ke změně rozpočtového určení daní.
Opět někdo nevypnul zvonění, upozorňuji, prosím. A prosím, máte slovo.
Bylo navyšováno na úkor státního rozpočtu. On není v tom, jak se to přerozděluje, ale je, v jakém stavu jsme ty veřejné finance po předcházející vládě převzali. Ale do toho se teď opravdu nechci pouštět. Na čí úkor to bude? Tak máme zvýšit tu celkovou částku ze státního rozpočtu? Máme to udělat na úkor obcí? Tohle přece není řešení. A znovu opakuji: My jsme připraveni se o tom bavit a navýšit ten RUD pro kraje ve chvíli, kdy se naplní to, co si od toho kraje slibují. A kraje si od toho slibují spravedlivější kritéria při přerozdělování těch peněz mezi jednotlivými kraji. To mně připadá jako srozumitelné a důležité. Ale do té doby by to žádný smysl nemělo.
Děkuji a s další interpelací vystoupí paní poslankyně Berenika Peštová, připraví se pan poslanec Martin Kolovratník.
Vážený pane premiére, je to také dost nepříjemné, když vás mám za zády a nevidím na vás. V každém případě už jsem vás jednou interpelovala ohledně pohonných hmot, myslím nejenom vás, ale i pana ministra financí. A musím konstatovat, že od té doby se vlastně vůbec nic nezměnilo. To znamená, to, co jste slibovali tím přimícháváním biopaliv, co jste populisticky zrušili tím paragrafem 19, tak se nestalo vůbec nic. Pak jsem si poslechla vašeho poradce pana Křečka. On říká, že tento rok se přimíchávat bude dál a v příštím roce už to nebude. Není to pravda a nestane se to! Je lepší, když opravdu si člověk ten zákon nastuduje a pak teprve něco těm občanům říká. Říkáte, že je zase pro vás populistická. Tak já bych ráda věděla, jak těm občanům pomůžete, protože cena pohonných hmot se vyšplhala na historickou hodnotu, kterou jsme ještě nezažili, takže teď jsme ji konečně viděli, že opravdu se tam dokáže dostat. Já rozumím tomu, že DPH neřeší podnikatele, ale občanům to řeší problém.
Děkuji za tu otázku a vůbec mně nevadí, že se tady k tomu vracíme, protože já to považuji za důležité. Opravdu to dopadá na podnikatele, dopadá to na občany. Takže je dobré, že se o tom bavíme. Takže vidíte, že u nafty, u benzinu kontrola marží funguje a ty marže prostě nižší jsou. Kdyby nebyly, tak ta cena nafty a benzinu je prostě v České republice vyšší. Vidíte to, když sledujete vývoj těch cen. Takže kdybychom ke snížení daně nepřistoupili, tak ty ceny jsou určitě o 2 koruny vyšší. Pokud bychom nezačali sledovat marže, určitě by nebyly - to mi věřte - o 2 koruny nižší, než byly ve stejném čase loni. Takže díky těmto našim opatřením jsou ty ceny zhruba o 4 koruny nižší, než by byly, kdybychom ta opatření neudělali. To jsou prostě fakta, jasná čísla a tak to je. Ano, v jednom s vámi souhlasím: ty ceny jsou vysoké, nám to vadí, ale netvařme se, že jsme schopni ovlivnit cenu ropy a pohonných hmot ve světě. Škoda že to nemám ve větším, já bych to ukázal občanům, aby viděli: Toto je cena z dnešního dne, cena benzinu a nafty v České republice. Ale i z toho vidíte, že i tam, kde to je levnější, tak jsou to někdy jenom velmi malé položky. Ano, nejlevnější benzin a naftu mají v Bělorusku, ale to myslím není země, se kterou bychom se mohli srovnávat. Polsko je na tom o něco lépe. Takže je vidět, že toto je problém, se kterým se potýká celá Evropa. To taky tato tabulka jednoznačně ukazuje, že tím faktorem jsou skutečně rostoucí ceny na burze. Není to něco, co by se dalo ovlivnit ze strany České republiky. Ale to, že v této tabulce jsme v lepší, ve výrazné části v té lepší polovině, tak to je dáno i těmi opatřeními a právě těmi opatřeními, která jsme udělali, protože bez kontroly marží, bez snížení spotřební daně bychom takovýchto výsledků nedosáhli. To, že to není nic uspokojivého, že to je pro nás všechny problém, to je jasné.
Připraví se poté pan poslanec Aleš Juchelka. Prosím, ujměte se slova.
Hezké odpoledne všem. Naposledy včera, jak jistě víte, byl obviněn mimo jiné i náměstek pražského primátora Petr Hlubuček. Do té doby zastával významné veřejné i stranické funkce. Podle médií údajně vyšetřování sahá až k ministru školství, mládeže a tělovýchovy Petru Gazdíkovi. Předtím to byly pro změnu skandály kolem pánů Stanislava Polčáka, Jana Farského a dalších. Když jste šel do vlády, tak jste tvrdil, že přinesete změnu. Chci se proto zeptat, zda je tato změna, kterou jste sliboval a kterou měli lidé očekávat? Jaký je váš osobní postoj ke kauzám hnutí STAN? Vyvodíte z toho nějaké důsledky? Je nadále udržitelná pozice Víta Rakušana, předsedy problematického hnutí STAN, ve funkci ministra vnitra? Nicméně už jeho setrvání v této funkci je vzhledem k vaší předvolební i dřívější opoziční rétorice velmi konfliktní. Nyní jste předsedou vlády vy, proto mě zajímá, jak se k této situaci postavíte a jaké z ní vyvodíte důsledky, případně osobní zodpovědnost.
Děkuji, paní poslankyně.
Dobrý den, dámy a pánové, nejprve mi dovolte říct, že jsem rád, že opět se mohu účastnit interpelací a odpovídat v tomto vymezeném čase na otázky opozice a že se snažím, nakolik je to možné, a myslím, že to bylo zatím možné vždy, se interpelací zúčastnit. Už to je samozřejmě něco, co ukazuje náš politický styl. Ale k otázce paní poslankyně, která je určitě otázkou závažnou a důležitou. Já nemám radost z žádných kauz tohoto typu. A nemám nejmenší pochybnosti o tom, že tomu tak také v tomto případě bude. Samozřejmě vy jste sama řekla, že máte informace z médií. Já mám informace také z médií, což je v pořádku, protože je to živá kauza a já nemám mít jiné informace než z médií. No rozdíl, jestli je nějaký rozdíl, jestli jsme přinesli změnu. Ale pan Hlubuček byl vyzván, aby okamžitě opustil všechny funkce, a to se také stalo. Ale rozlišujme, jsou případy, které jsou vyšetřovány policií, jsou případy, kde se jedná třeba o otázku morální nebo politické etiky, i v případě pochybení v oblasti politické etiky. Hnutí STAN reagovalo tak, že bývalý předseda poslaneckého klubu, který získal stipendium ve Spojených státech, rezignoval na svůj mandát. Takže je tu rychlá reakce, je tu rychlá reakce i v případě podezření z trestného činu prakticky hned první den. Taky jste všichni z vlády odstupovali kvůli tomu? Podívejme se na problém ve Středočeském kraji, kde jste byla hejtmanka. Můžeme si tady ty kauzy připomenout. Vyvodila jste z toho politickou odpovědnost? Jste poslankyní Poslanecké sněmovny, kandidovala jste. Takže tady vidíte ten rozdíl. Nic, účelovka, jedeme dál, všichni jsou proti nám. A tady vidíte, při podezření, morálním pochybení, jsou vyvozeny jasné závěry. To je ten rozdíl. A já myslím, že pokud ho nevidíte vy, paní poslankyně, tak to určitě vidí voliči a vidí to ti, co se na nás teď dívají a co nás sledují. A ten případ, který jste tady jmenovala, to znamená to, co se odehrává v Praze, jasně ukazuje, že ani náznak nějakého, vy jste tak naznačila, že doufáte a tak. Tady není ani stín pochybností. Samozřejmě že všichni postupují nestranně včetně pana ministra vnitra, v jehož nestrannost mám důvěru. Takže tady jasně vidíte ty zásadní rozdíly v přístupu k podezřením, v přístupu k pochybením, v přístupu k morálnímu selhání.
Velká část je zachycena v té RIA. Pokud tam budou nějaké další kalkulace nad rámec, o tom se můžeme bavit, jestli je třeba ještě něco dopočítat.
Dalším interpelujícím je pan poslanec Babiš, který bude interpelovat nepřítomného pana ministra Jurečku.
Vaše rady, ať jezdí méně, jsou v jejich případě zcela nemístné, protože oni se prostě jinak než autem dopravovat nemohou. Zároveň těmto rodinám raketově stoupají náklady na energie a na potraviny, kdy celá řada dětí s postižením navíc musí dodržovat speciální dietu. Pan Křeček, ekonomický poradce pana Fialy, lidem radí, ať sobě a svým dětem zmenší porce, takže to už snad nikdo nemyslí vážně.